Chtěla bych říct, že paní ministryně Šlechtová si sedla na tu židli a přijala nabídku být ministryní, a to z reálných důvodů. Já jsem si vědoma toho, do čeho jsem šla, četla jsem jednací řád Poslanecké sněmovny a vím, jak to tady chodí. Já jsem v úvodu sdělila, že si beru dvě minuty, abych vám sdělila svůj názor jako občan. Pokud Poslanecká sněmovna není schopna toto respektovat a akceptovat, když je tady někdo nový, tak já musím říct, že mě to trochu mrzí. Odteď se budu chovat jako všichni poslanci, budu se chovat jako ministr a tímto způsobem budeme nadále komunikovat. Považuji svoje jednání a svůj úvod celkem za korektní vůči vám všem a chápu i vaše připomínky. A jsem ráda, že se tak stalo, a děkuji za to.
Děkuji.
Tak paní ministryně si tady šeptá, že je miláčkem médií - tak možná tím, jak tady vystoupila. Já jí to nevyčítám, ona sama tady otaxtovala, jak se všechno naučila, jak ví. A že tady vystoupila jako občan. Tu výsadu má poslanec a ministr. Tak to tady nehrajte. My jsme to tolerovali. Já jsem tady odvážně řekla, co si o vás myslím. No tak ti chlapi si tady mleli o tom rozpočtu...
Pardon, omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Kolegyni Fischerové se omlouvám, já jsem to hlásil dopředu.
Připadalo mi to skutečně neadekvátní celkově. Já jsem zvyklý se k ženám chovat galantně. A jak jsem říkal, jak i této vládě jsme dávali sto dnů hájení a poctivě jsme to jako Úsvit dodrželi, vzpomeňte ty měsíce zpátky, poctivě jsme sto dnů hájení dali a nijak jsme se nevymezovali, stejně tak paní ministryni. Někdo je vždycky jednou nový, takže já bych rád navázal věcnou spolupráci a určitě sto dnů hájení nejenom dáme. Další věcí je, proč to opět trvá tak dlouho. Proto my rozhodně podporujeme to, abychom zákon o cestovním ruchu přijali. To tento zákon také řeší, tu lepší informovanost. Dnes to bylo pouze na seznamech pojišťoven, nově by to mělo být centrálně v seznamu ministerstva, což je určitě také výborný posun. To znamená, tady ta práva spotřebitelů skutečně posouváme celkem důležitým a zásadním způsobem. To, co tomu zákonu vytýkáme, a bohužel jsme se ani na podvýboru neshodli, je, že není řešeno neoprávněné podnikání. Slováci to v zákoně vyřešeno mají, nevím, proč to pořád v České republice nejde. A tím nemyslím samozřejmě školy, tím nemyslím žádná taková zařízení. Druhá věc je také ta možnost zakázat cestovní kanceláři bez předchozího upozornění uzavírat smlouvy o zájezdech, což si myslíme, že je neadekvátní a že by tam měla být nějaká lhůta na nápravu. Takže zde už jsme se shodli.
Když už říkáte, že nevystoupila žádná žena, tak si aspoň dejte pozor - No to je jedno, dvě tři. Řekla jste žádná! Po čtrnácti měsících to dostáváme a hned slyšíme, že to musíme urychleně projednat. Co se dělo těch čtrnáct měsíců, když už to tady bylo před čtrnácti měsíci? Nemáme čas ve zrychleném jednání projednávat další návrhy zákonů. Jediný důvod?!
Faktická poznámka pana kolegy Votavy, poté pana kolegy Martina Novotného.
Prosím, já vím, že jste nikdy v Poslanecké sněmovně nebyla, ale toto bychom měli respektovat.
Respektujme jednací řád. No to samozřejmě můžete, ale já musím respektovat přihlášky k faktické poznámce, které jsou elektronicky, podle zákona o jednacím řádu musím dát slovo tomu, kdo se přihlásí elektronicky, přednostně před tím, kdo se přihlásil z místa.
Já to zkrátím na minimum. Známý výrok říká, že nikdo nemá druhou šanci udělat dobrý první dojem. Tak to se paní ministryni nepodařilo. Za občany tady jsou zvoleni zástupci lidu. Vy jste se stala ministryní nějakým jiným způsobem než aktem volby lidem, a proto bych byl rád, abyste si tuhle záležitost uvědomila a příště už tady takovým způsobem nevystupovala. Mně se v životě osvědčila úplně opačná věc, úplně opačný přístup.
Nyní s faktickou poznámkou paní Miroslava Němcová, pak Štěpán Stupčuk, pak Martin Komárek, pak František Laudát. To jsou faktické poznámky v tuhle chvíli přihlášené. Prosím, respektujme, že to je elektronicky opravdu podle zákona o jednacím řádu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Každý z ministrů zodpovídá za nějakou kapitolu. Já postrádám vystoupení jednotlivých ministrů při obhajobě jejich kapitol. A jestliže poté, kdy jsou schváleny základní parametry státního rozpočtu v prvním čtení, s čímž už se nedá hnout, tak si myslím, že ona měla právě tu povinnost před námi, volenými zástupci lidí, vystoupit a tu svou kapitolu velmi významně obhajovat. To, že to neučinila, považuji za chybu. Její komentář, který měla poté, už já komentovat nebudu.
Děkuji.
Nevím, zda tedy faktická poznámka je ten správný instrument k tomu, aby byl využit. Nicméně platí to, co jsem řekl předtím.
Děkuji, pane kolego, ale nezbývá mi, než reagovat opravdu na ty přihlášky, tak já nevím, co chcete říct v otevřené rozpravě. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych mohl jako zvolený zákonodárce taky paní ministryni školit, ale neučiním to. Jenom pár poznámek. Jednak jí ze srdce závidím, že až dosud nikdy nesledovala přenosy z této ctěné Sněmovny, a nemohla se tedy připravit na to, že si my, zvolení zástupci lidu, tady můžeme plácnout, co chceme, a můžeme se urážet, jak chceme.
Nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Víte, dělat ministra nebo ministryni je otročina. Je to nevděčná práce. A byť to vypadá, že teď jste hvězda, tak si sedněte na zem a začněte se chovat prosím normálně. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel, že už jste jaksi velice tvrdě naložila s panem ministrem Prachařem, pak se podívejte, je rozpočet, spousta věcí se tady debatuje o dopravě a pan ministr se už tak bojí, že sem radši nepřišel.
Nyní pan poslanec Holeček, paní poslankyně Němcová a paní poslankyně Zelienková.
Jako byste vy jako politický komentátor, dlouholetý žurnalista, nechápal, co je podstatou demokratické instituce zvané Poslanecká sněmovna, potažmo Senát, neboli Parlament České republiky. Že to je názorový střet, kde se dlouho, někdy bolestně hledá řešení, pro které většina zvedne hlas a v tu chvíli začíná platit. A od kohokoli! Nemůžeme si tady hrát na to, že je chudák a teď najednou je vystavena něčemu, s čím nepočítala.
Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho vystoupení. Nyní faktická poznámka pana poslance Velebného, pak paní poslankyně Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Přeji vám všem příjemný podvečer. Vážené dámy, vážení pánové, já se budu také věnovat věcným připomínkám. V tom se shodneme úplně všichni. Ale teď jakým způsobem k tomu dojít. A to je právě to, co zde chci ještě zdůraznit, co zde dnes nebylo doposud řečeno. Tato novela zákona 159, jak se mezi profesionály nazývá, prošla opravdu dlouhou debatou. A nyní jsme u prvního čtení předloženého tedy až dnes. Ale bohužel této novele zákona 159 naprosto nepředcházelo vnější připomínkové řízení. Jde tam v podstatě o dvě hlavní věci. Je to úplně nejvyšší číslo, které v rámci Evropské unie existuje. Jeden milion je pro cestovní kanceláře, které používají dopravu klientů autokarem, a čtyři miliony pro letecké zájezdy. Myslím si, že by to bylo opravdu diskriminující. Je jich šest. Byly zde různé fráze, ale bylo tam držím palce navzájem. Pojďme pracovat, ale v řádném termínu. Děkuji vám všem za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Fischerové za její vystoupení. Mám další dvě přihlášky do rozpravy. První pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy, zejména pak snížení cen elektřiny, působit protiinflačně. To souvisí částečně se změnami demografické struktury a rovněž s vyšší mírou využívání kratších pracovních úvazků. Vývoj běžného účtu platební bilance v podobě jejího deficitu dlouhodobě pro českou ekonomiku nepředstavuje žádná rizika. Z tohoto důvodu předpokládáme v roce 2014 dokonce mírný přebytek salda běžného účtu a v roce 2015 pak jeho v zásadě vyrovnanou hodnotu. Podrobnější informace o očekávaném vývoji české ekonomiky v roce 2014 a 2015 a rovněž odhady relevantních makroekonomických ukazatelů jsou uvedeny v části A rozpočtové dokumentace. Horizont do roku 2017 je obsahem střednědobého výhledu. Ministerstvo financí nepřetržitě bedlivě sleduje prognózy a názory institucí převážně soukromé sféry, které se zabývají makroekonomickou analýzou a prognózou. Na základě porovnání s těmito nezávislými prognózami lze konstatovat, že makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2015 je velmi blízký konsensuální makroekonomické předpovědi vycházející z názoru těchto institucí. V daňových příjmech je zahrnuto postupné zvyšování daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Daňové zvýhodnění na rok 2015 na druhé dítě představuje 200 korun měsíčně a na třetí a další 300 korun měsíčně. Rozpočtové určení daní se pro rok 2015 nemění. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 s rozpočty minulých vlád. V minulých letech byly sice investice rozpočtované jako vyšší, ale pravidelně zůstávaly nedočerpávány a navíc nikdo nehleděl na jejich efektivitu. Lze předpokládat, že i v roce 2015 budou navíc v průběhu roku navyšovány výdaje o nespotřebované výdaje z minulých let. Naopak prioritou této vlády je prosazování takových výdajů do vědy a výzkumu, které povedou k prokazatelným a dlouhodobým přínosům pro českou ekonomiku. Současný plán je tedy výrazně úspornější. Mezi nejdůležitější mandatorní výdaje patří sociální mandatorní výdaje, jejichž limity jsou následující.
A konečně zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil. Vážený pane předsedo, hlásím se také do rozpravy.
Pokud ano, tak jste číslo pět s přednostními právy. Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a nejprve se tedy vypořádáme s přednostními právy. První je pan předseda Kalousek, potom pan předseda klubu Úsvit Fiala, potom pan předseda Okamura... Obráceně? Tak obráceně. Pan předseda Okamura a poté pan předseda Fiala. A poté pan předseda Fiala, tentokrát z ODS. A potom tedy pan zpravodaj. A pokud nebude uplatněno další přednostní právo, došla by řada na jména na tabuli.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, je to historická chvíle v tomto volebním období, protože se jedná v podstatě o první rozpočet, který skutečně od začátku rozpočtovacího cyklu připravila tato vláda. To už se toho příliš udělat nedalo. Jinými slovy, o rozpočtové politice této vlády vypovídá teprve tento rozpočet. Vláda ho prezentuje jako rozpočet úsporný, jako rozpočet spravedlivý a jako rozpočet podporující investice. No nekupte to. Kdybychom skutečně schvalovali tato slova, pravděpodobně bychom ho mohli schválit jednomyslně. Bohužel my nebudeme schvalovat slova, kterými je tento rozpočet vládou prezentován. Bohužel v tom dokumentu jsou napsána čísla, která jsou s těmito slovy v přímém rozporu. A abych tak učinil vypovídajícím způsobem, to znamená v rámci nějakého střednědobého trendu, který si dovolím definovat jako pětiletý. Fiskální politika minulých let byla poznamenána skutečně snahou o úspory, tedy ale dosáhnout alespoň stagnace výdajů.
Ano. Já ještě jednou a důrazně žádám o klid ve vládních lavicích.
Děkuji. Abych ho mohl říkat z hlavy a dokázal tím, že umím i něco víc než číst, tak prostě musím být minimálně soustředěný. Pokud to opřeme o další prezentaci vlády, která říká, že takový rozpočet tedy podporuje investice, očekával by optimista, že toto navýšení bude znamenat významné navýšení investičních výdajů, aby podpořili hospodářský růst. V rozpočtu, který máte před sebou, je navrhována výše investičních výdajů na nižší úrovni, než kdy rozpočtovaly či proinvestovaly pravicové vlády v době krize, v době recese, v době, kdy vládní strany kritizovaly pravicové vlády za to, že nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, tak vy na příští rok navrhujete podstatně méně.
V roce 2015 je navrhovaný deficit, jak všichni víme, 100 mld. Mnohokrát se tu již dnes mluvilo o investicích. Není rozumné potom investovat za každou cenu. Já bych proto pokládal za rozumné, ať přiznáte, že to prostě projídáme, a netvrdíme, že to jde do investic, když vládou předložené údaje a tabulky jasně hovoří o opačných údajích, říkají naprosto jiná čísla. Vláda mluví o zlepšování výběru daní. Mluví o tom ministr financí. Čili žádná dramatická změna ve výběru daní. Křivka růstu výběru daní žádné dramatické změny neobsahuje. Naprosto stejné je to se snižováním výdajů. Mluví se o úsporách, o tom, jak se bude šetřit, ale když se podívám na straně 30 na to, jak je to s plánovanými výdaji, tak to je naprosto obdobné. Ta čísla jsou si podobná, mírně rostou. Žádná dramatická změna, o které se mluví. Zaznělo to tu i dnes a já jsem to již několikrát slyšel od pana vicepremiéra Babiše, že v roce 2017 se počítá s tím, že bude konečně vyrovnaný státní rozpočet. Tak kde je ten vyrovnaný státní rozpočet? Křivka, kterou jste teď zastavili na rok 2015, nám v tom zadlužování státu opět roste nahoru. Je to vratký předpoklad, ale nelze uvažovat jinak. Stejné výdaje, zhruba stejný deficit, stejný státní dluh, nebo, jak jsem citoval z minulých čísel, mírně rostoucí. Tak kde jsou ty rostoucí investice? Jak již zaznělo od našeho předsedy klubu i předsedy našeho hnutí, nemůžeme se přihlásit k podpoře tohoto vládního návrhu rozpočtu a budeme navrhovat jeho vrácení k přepracování.
Vy jste se tady přihlásil k tomu, že jste pravičák se sociálním cítěním. Na tomto rozpočtu, a to jsem tady přesvědčivě ukázal, není pravicového vůbec nic: zvyšuje deficit v době konjunktury, rozdává, zvyšují se běžné provozní výdaje na úřadech, účelově se dotují některé věci, nešetří se, není to rozpočet, který má parametry pravicového rozpočtu. Mnoho z nás vám to tady řeklo.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Vojtěch Filip. Faktické poznámky mají přednost, pane ministře. Pokud chcete faktickou poznámku, jest možno. Přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče.
Pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové. Tak dneska tam ještě nezaznělo to s tím Šnáblem a já bych moc poprosil, abychom zkusili, protože každá písnička se jednou ohraje, až to první výročí oslavíme, tak zkusit třeba nějakou jinou písničku.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Děkuji panu poslanci Volnému. Prosím jenom, to červené víno konzumovat mimo zasedání Poslanecké sněmovny. S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Volnému.
Děkuji, pane předsedající. Přeci vůbec nejde o to, že by levicový rozpočet měl být takový, který předložila tato vláda. Kdo poslouchal, a kdybychom se poslouchali, tak Jiří Dolejš tady jasně doložil, co by chybělo nám jako autentické levici k tomu, abychom ten rozpočet podpořili. To znamená, abychom zajistili právo na rozvoj všech občanů, a to se neřeší, dokonce to rozpočet přiznává.
Děkuji panu poslanci Filipovi. Poslední faktickou poznámku před přednostními právy má pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Pilnému: Opravdu mě mrzí, že tu lahev nedostanu. Já to ani netvrdím. Já jen tvrdím, že vy jste řekl, že zvyšovat investice do dopravní infrastruktury nemá smysl, pokud nejsou připraveny. Na tom se asi shodneme. Já neříkám, že jste to vy řekl. Já říkám, že to tvrdíte vy jako koalice. A vy jste sám řekl, vy jste to sám přiznal, že je nezvyšujete. Tady si opravdu protiřečíte!
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Děkuji za slovo. On je natolik schopný řečník, že se bude hájit asi sám, ale uniká mi ta diskuse. Dámy a pánové, to je velké číslo, se kterým se chceme chlubit?